A nyní může přistoupit, prosím, k pultíku paní poslankyně Karla Maříková a poté se může připravit paní poslankyně Marie Pošarová.
Důsledkem absolutní nedostatečnosti výše těchto příspěvků na péči pro osoby v domácí péči je potom mnohdy i umisťování osob závislých na péči druhých z jejich přirozeného domácího a rodinného prostředí do různých zařízení pobytových sociálních služeb, což nelze hodnotit rozhodně jako pozitivní trend, a to nejen z ekonomického hlediska bilance veřejných rozpočtů. Rozpočtové dopady našeho návrhu se pohybují maximálně v řádu nižších jednotek miliard korun ročně, což v kontextu veškerých rozpočtových výdajů není nikterak závratná suma. Jde o sumu, kterou lze poměrně snadno nahradit škrtnutím jiných, velmi zbytných výdajů, které neslouží zvýšení kvality života našich občanů a které nejsou ve veřejném zájmu na rozdíl od péče státu a veřejného sektoru o naše zdravotně postižené spoluobčany, která jednoznačně ve veřejném zájmu je. A jako druhý bod navrhuji zařadit na program -
Takže ještě jednou zopakuji název: Zvýšení příspěvku na péči zdravotně postižených.
Konkrétně jde o zvýšení příspěvku na mobilitu. Současná výše tohoto příspěvku je pouhých 550 korun měsíčně. Obecně platí, že nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší jednoho roku, jestliže jde současně o občana se zdravotním postižením, tedy s postižením pohyblivosti nebo orientace. Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel o tento příspěvek čestným prohlášením. Současně se musí jednat o takové osoby, kterým nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Splnění podmínky opakovaného dopravování je třeba v těchto případech věrohodně doložit a prokázat a nestačí čestné prohlášení. Řízení o přiznání příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého bydliště žadatele o příspěvek. Proto jsme navrhli zvýšení příspěvku na mobilitu z dosavadních 550 korun měsíčně na 825 korun za měsíc. Tento příspěvek v současné podobě byl zvyšován naposledy k 1. lednu 2018, tedy před více než čtyřmi lety. Od té doby došlo jak k významnému nárůstu cen jízdného ve veřejné dopravě, zejména té meziměstské autobusové i vlakové, nad rámec běžné průměrné inflace a hlavně došlo v poslední době i k extrémnímu nárůstu cen pohonných hmot a dalších nákladů spojených s individuální automobilovou dopravou. A došlo též i k výraznému růstu dalších nezastupitelných životních nákladů zdravotně postižených občanů, včetně nákladů na zajištění pro ně nezbytných sociálních služeb, léků, zdravotních pomůcek a tak dále. Současně jsou v některých krajích České republiky rušeny speciální krajské slevy na veřejnou dopravu. Je to mimo jiné dvojnásobné navýšení oproti jeho výši v roce 2012, předtím než jej tehdejší vláda ODS a TOP 09 velmi necitlivě a nesmyslně snížila. Zvýšení příspěvku na mobilitu je zkrátka jednou z cest, jak strmý růst nákladů nejen na dopravu našim zdravotně postiženým občanům alespoň částečně určitým způsobem kompenzovat i s ohledem na to, že doprava ve smyslu nutné mobility je pro tyto osoby naprostou, často každodenní nezbytností spojenou s cestami do zaměstnání, k lékaři, na úřady a tak dále. Předkládaná právní úprava je v souladu s Ústavou České republiky a plně respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není ani v rozporu s nálezy Ústavního soudu. Navrhovaná úprava rovněž není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Snížené DPH na plyn, plošná sociální podpora, cílená sociální podpora, snížené platby na OZE, měsíční jízdné v přepočtu za 220 korun, masivní podpora průmyslu, podpora technologických firem, příspěvek na PHM. Na rozdíl od nás napříč EU činí opatření pro zmírnění dopadů. A výsledek u nás? Dnes už asi nikdo nepočítá s tím, že by vláda jela na plný plyn.
Bod, který navrhuji na program jednání, se jmenuje Nedostatečná reakce vlády na prohlubování energetické krize a z toho vyplývající ohrožení domácností, průmyslu, zdravotnictví a chodu státu samotného. Toto téma rezonuje společností silněji, než by si mohla řada z vás pomyslet. Obzvláště nyní, kdy ceny energií na burze překonávají ta nejhorší očekávání i do té doby zdrženlivých odborníků, a jsem přesvědčen, že i většiny z vás. Byl jsem v posledních dnech osloven mnoha lidmi s dotazem na to, jak je možné, že vláda reaguje tak pomalu a nedostatečně. Proto bych chtěl využít této příležitosti a toto téma zde na půdě Sněmovny projednat. Stav, který je již v tuto chvíli zcela neudržitelný, má přímý vliv i na nosné téma dnešní schůze, kterým je zdravotnictví. Nejsou to jen domácnosti a průmyslové firmy, které se s tím obrovským nárůstem potýkají či se to na ně teprve valí s končící fixací. My jako hnutí vám již od začátku krize navrhujeme razantní a účinná opatření, která ale celou dobu ignorujete, a snažíte se přicházet s návrhy energetických tarifů, které však ve skutečnosti moc nepomohou. Bod, který navrhuji na program jednání, se tedy jmenuje Nedostatečná reakce vlády na prohlubování energetické krize a z toho vyplývající ohrožení domácností, průmyslu, zdravotnictví a chodu státu samotného.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Byla jsem odkázána na to, abych se zeptala organizačního odboru. Tak jsem se dozvěděla výčet, kdo může, nemůže, dovolím si to celé přečíst, abych na to lépe mohla navázat. Podle nich se schůze Sněmovny kromě poslanců mohou účastnit: prezident republiky, členové vlády a jiné osoby, které se mohou schůze Sněmovny zúčastnit ze zákona, například v některých případech prezident Nejvyššího kontrolního úřadu nebo veřejný ochránce práv. Schůze Sněmovny se mohou účastnit také další osoby, pokud s tím Sněmovna vysloví souhlas. Těm může být i uděleno slovo. Osoby neuvedené výše mají do jednacího sálu přístup pouze na základě výslovného svolení předsedkyně Sněmovny, například ochranná služba Policie ČR doprovázející prezidenta republiky. Teď vám řeknu, proč jsem takovýto dotaz vůbec vznesla. Měli jsme videohovor s prezidentem jiného státu, s prezidentem Ukrajiny. Já jsem si říkala, proč mě ruší, když poslouchám projev? Tak jsem se počala pídit, kdo to byl. Prosím vás, občanku jsem nechtěla. Je možné, nevím, zda je to pravda, že to byla snad asistentka paní předsedkyně Pekarové. Nicméně v tu dobu, kdy k nám mluvil a kdy jsme měli videohovor s panem prezidentem Ukrajiny, řídila Sněmovnu paní předsedkyně Sněmovny. Je pravda, že nebyli rušeni koaliční poslanci, byli jsme rušeni pouze my. Nicméně pochybení, a to si myslím výrazné pochybení, paní předsedkyně Pekarové vidím v tom, že dotyčnou osobu nevykázala. Dneska ráno při jednání - samozřejmě bývá tady hluk ve Sněmovně - správně oslovila všechny koaliční, opoziční, abychom se ztišili, aby člověk mluvící na mikrofon byl slyšet. Proč tak neučinila v době, kdy jsme měli videohovor s prezidentem Ukrajiny, opravdu nevím. Vážené dámy, vážení pánové, to je ten důvod, proč žádám o zařazení bodu, který se nazývá Nedostatky v řízení schůzí Poslanecké sněmovny. Já bych chtěla jenom doplnit, že tady máme všichni plná ústa podpory, ale nedokážeme zachovat důstojnost v tomto jednacím sále, a to si myslím, že je velmi špatné a zcela nevhodné. Když jsem psala přihlášku, tak jsem napsala, že navrhuji pevné zařazení bodu na dnešní den v 11 hodin. Takže vzhledem k tomu, že koalice prosadila, že je jednacím dnem i sobota, tak se domnívám, že je nasnadě zařadit tento bod na 11 hodin zítřejšího dne, v sobotu, dopoledne prosím.
Zaznamenáno. A další v pořadí je přihlášen pan poslanec Mašek.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane předsedající, já je postupně představím. První bod, který bych ráda zařadila na program dnešní schůze, má název Stavební spoření jako pomoc v době energetické krize. Já to nedokážu pochopit v současné situaci, kdy se hypotéky prodražují tak, že na ně dosáhne málokdo, a náklady na bydlení včetně cen energií raketově rostou. A místo toho, aby vláda využila fungující systém, jehož prostřednictvím je možné lidem efektivně, jednoduše a poměrně rychle pomoci s bydlením, tak se ho rozhodne zlikvidovat. Nejsem tu rozhodně v pozici někoho, kdo by lobboval ve prospěch stavebních spořitelen, ale rušení tohoto produktu mi hlava prostě nebere z prostého lidského pohledu. Za tu dobu se podařilo vychytat dětské nemoci a v nynější krizové situaci by nebylo nic jednoduššího než tento systém snad trochu oprášit, přizpůsobit dnešním tržním podmínkám a využít jako pomocnou ruku lidem. Chtěla bych navíc připomenout, že nejde o nějaké české specifikum, ale stavební spořitelny desítky let slouží například v Německu nebo Rakousku. Výdaje státu na stavební spoření rozhodně rozpočet nevytrhnou. Pro tuto vládu je ostatně typické, že do fungujícího systému vnáší nevídaný chaos. Místo aby se využil systém stávajících sociálních dávek, tak se vymýšlejí nové. Ty pak mají spoustu nedostatků. Vezměte si například to, kolika novelizacemi prošel systém sociální pomoci od roku 1989, přesto se neustále dolaďuje. To je naivní nesmysl, navíc pokud vláda evidentně trpí nedostatkem odborného zázemí. A jsou tu další bezbřehé kreativity vlády. Místo aby využila situace, kdy stát kontroluje majoritu u výrobce energie, jako to dělají v jiných zemích EU, tak se vymýšlí energetický tarif. Namísto aby se preferovala hromadná doprava, tak se ruší slevy a jízdné se zdražuje, aby lidé jezdili auty, spotřebovali více drahého benzinu a znečišťovali ovzduší. Ale zpět ke stavebnímu spoření. To v tuzemsku bylo ještě předtím, než se do využitelné podoby vyvinul trh s hypotékami. Lidé ho využívají dodnes na menší investice do bydlení, na rekonstrukce, na snížení energetické náročnosti, na solární panely a podobně. To všechno se z tohoto systému dá bez problémů zafinancovat. Ale na tom je přece tento princip postaven od samého začátku. Funguje to tak i v zahraničí. Je to obdoba družstevních záložen, tedy kampeliček, které tu byly už za první republiky v každé vesnici. Mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří svým dětem ukládají na stavební spoření, aby jim v dospělosti pomohli k bydlení. Navíc v dnešní době, kdy hypotéky jsou nedostupné, vše je drahé a pořídit si vlastní bydlení se stalo nedostižným mráčkem v říši snů, zůstalo stavební spoření jedinou přijatelnou možností. Za logické řešení bych považovala pravý opak. V době rostoucích cen energií a kritické situace na trhu s bydlením bych to považovala za smysluplné řešení. Tato vláda však udělá nad fungujícím a prověřeným systémem stavebního spoření křížek a bude vymýšlet nějakou svou novinku. Pane předsedající, já bych poprosila tento bod zařadit za již načtené body. Další bod, o který bych velmi stála, aby se zařadil do jednání této schůze, má název Odměňování v kultuře v návaznosti na ceny energií. Bohužel musím důrazně apelovat na celou vládu, protože se ukazuje, že pan ministr Baxa se bojí za své lidi postavit. Vláda se zaklíná morálními hodnotami a odpovědností. Pokud by to ale myslela vážně, nemohla by se k lidem v kultuře chovat tak macešsky. Všichni víme, že existence každého národa stojí na kulturním a historickém dědictví. Zkuste se pobavit s někým, kdo pracuje v muzeu, divadle nebo jiné instituci. O hypotéce, autě, benzinu, nové pračce nebo podobném povyražení si může nechat jen zdát. Přitom tu mluvíme o člověku s vysokoškolským vzděláním, který chce poznávat, vzdělávat se, profesně růst a dát vzdělání i dětem. Spíše to ale bude méně, protože se zvýšení týká jen tarifů, nikoliv už odměn a příplatků. A proč to tady všechno říkám? Abych ukázala, jak strašně žije tato vláda mimo realitu. Asi nejsem sama, kdo naprosto přestává vládě rozumět. Tvrdí, že chce pomáhat těm, kteří to potřebují. Pomoc ale už potřebuje každý průměrný zaměstnanec, a nejen v kultuře. Žije totiž na pomezí finančních možností. V příštím roce se nad platy v kultuře vznáší jeden velký otazník. Je potřeba do těchto lidí investovat, protože bez nich a bez jejich kreativity, nadšení a profesionality upadne kultura opět do šedé nezajímavosti a budeme zase žehrat na nedostatek návštěvníků. Kultura si na sebe dokáže vydělat, ale je potřeba jí pomáhat koncepčně.
Další se hlásí s přednostním právem pan kolega Jakob a já předávám řízení schůze.
Od začátku invaze Ruska na Ukrajinu se řeší alternativní dodavatelé plynu a Evropa si v rámci ekonomické války dala omezení ruského plynu za cíl. Sankce zakazují veřejným správám v členských zemích mít po 10. říjnu uzavřené smlouvy s ruskými firmami. Během jara došlo k nárůstu nákupu plynu z Norska a Němci dováželi více plynu z Norska než dříve. Když byli jednat v Kataru, neuspěli a odtud nejspíš plyn mít nebudeme. Norové více údajně dodávat nemohou, protože jsou na své kapacitě, a dokonce prodloužili licence, které měly zaniknout. Norská kapacita tedy nepomůže. Ukazuje se, že najít další alternativy za ruský plyn je v krátkém období neřešitelné. Definuje tím cíle zahraniční politiky a zapomíná přitom na reálné potřeby a možnosti ekonomiky naší země. Vláda totiž není schopna definovat český národní zájem a přebírá zájem, který v této chvíli definuje někdo jiný. Jsme ve válečné ekonomice. SPD zveřejnila dávno deset bodů pro řešení současné drahoty. O těchto bodech tady do detailu mluvil předseda Tomio Okamura, tak to vynechám a budu pokračovat dál. Kabinet Petra Fialy neustále opakuje mantru o cílené pomoci. Všechna zatímní pseudoopatření jsou ale de facto plošná. Zbytek zůstal v kapse majitelů benzinových stanic. Plošné rozdávání na dluh dlouhodobě nepomůže. Různá média, rádoby politologové i lidé na ulici se v poslední době pozastavovali nad tím, proč naše vláda prakticky nic s narůstající drahotou nedělá. Ti, kteří nezapomněli na vrtulníkové rozhazování peněz před posledními parlamentními volbami, dobře věděli, proč vláda mluví a nic nedělá a co bude následovat. V září těsně před senátními a komunálními volbami také rozházíme voličům peníze a oni nás budou brát za své zachránce a budou nás volit. A také se tak stalo. Většinou plošné rozhazování peněz tři týdny před volbami. Tyto systémové kroky mohou přinést úlevu, přičemž se vůbec nezadlužíme. Vláda by měla nyní okamžitě zavést dočasná plošná opatření, jak bylo uvedeno v těch deseti bodech SPD, s tím že po zavedení zmíněných systémových opatření by plošná zrušila. Ale to by chtělo politickou vůli a také odvahu, protože dělat zmíněné kroky je v současné politické situaci nepopulární. Třeba nakupovat plyn přímo z Ruska. Česká televize děsí nepoučené laiky, jak by to bylo hrozné, že tím bychom podporovali Rusko ve válce na Ukrajině. Ale současná Fialova vláda ho podporuje stejně, a navíc ještě ožebračuje obyvatele České republiky navýšením ceny Němců, protože ruský plyn nakupuje draze přes Německo. Cena plynu na evropské burze násobně překonává rekordy. Podle českého premiéra je nutné najít společné evropské řešení. Úkolem předsednické země by mělo být evropské řešení hledat. Není ale jasné, jak by takové řešení mělo vypadat, protože plynu prostě bude málo. Zůstává otázka, jak se členské státy Evropské unie budou o to málo plynu dělit. Předchozí zkušenosti, kdy byla Evropa ve svízelné situaci, například migrace nebo covid, nejsou zkušenosti příliš povzbudivé. Pokud šlo o životní zájem, státy si různě přebíraly vakcíny, roušky a národní egoismus vítězil. Na závěr bych chtěl upozornit na jednu zprávu a možná jako inspiraci. Děkuji za pozornost.
Inflace, energetické zdražování a kolaps ekonomiky - nebo ještě mezi tím něco bylo?
Zdražování a kolaps ekonomiky.
Jako druhý bod? Také děkuji.
Následující návrh předložila paní poslankyně Pokorná Jermanová a zní Stavební spoření jako pomoc v době energetické krize. Taktéž paní poslankyně Pokorná Jermanová navrhla Odměňování v kultuře v návaznosti na ceny energií. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?
Další návrh přednesl pan poslanec Patrik Nacher. Jedná se o tisk číslo 41, zařazení nového bodu Novela živnostenského zákona. Není, na této schůzi je zařazen pouze jediný bod a potom interpelace. Proto je to zařazení nového bodu. Takže je to novela živnostenského zákona, kterou by rád pan poslanec zařadil. Zahajuji hlasování o zařazení bodu Novela živnostenského zákona. Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Taktéž pan poslanec Jaroslav Foldyna navrhuje nový bod s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu k terorismu. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu. Další návrh na zařazení bodu přednesla paní poslankyně Lenka Knechtová. Je to název Příspěvek obcím na platby energií. Návrh byl zamítnut. Další návrh přednesl pan Jiří Kobza. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Peštová Berenika navrhuje nový bod Kompenzace podnikatelům v Českém Švýcarsku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Jan Jakob navrhuje nový bod a je to Vládní návrh, kterým se žádá vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o přístupu Finské republiky... a tady vidím. Promiňte, ale ty poznámky jsou poměrně nepřehledné. Ten byl vznesen k pevnému zařazení, takže se jedná o zařazení pevného bodu. Zahajuji tedy hlasování o zařazení tohoto bodu na program schůze. Návrh byl přijat. Všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti? Paní poslankyně Vladimíra Lesenská navrhla bod Změna zákona o důchodovém pojištění. Ptám se, kdo jste pro? Návrh byl zamítnut. A pokud se nepletu, již poslední návrh na změnu pořadu je od pana poslance Radka Rozvorala, a to bod s názvem Projednání ústavního zákona, přímá volba starostů a hejtmanů. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu. V hlasování číslo 72 přihlášeno 170 přítomných, pro 29, proti 101 a návrh byl zamítnut. Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze, zařazení nových bodů a podobně. Ptám se, kdo jste pro? V hlasování číslo 73 přihlášeno 170 přítomných, pro 101, proti 18, návrh pořadu schůze byl schválen. Já nejdříve ještě přečtu jednu omluvu a eviduji přihlášku. Omlouvá se pan poslanec Ivo Vondrák, a to z důvodu jednání ve volebním kraji mezi 20. hodinou a půlnocí dnešního dne. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Není určitě pochyb o tom, kdy jsme slyšeli, co které jednotlivé body obsahují, že se jedná o body, které se týkají občanů, týkají se firem a týkají se aktuálních problémů. Já si dovolím vypíchnout jenom ty opravdové perličky.